Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi. Nyní pan poslanec Klán také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
On si mě asi spletl. Já jsem tady nehájil zájmy Plzeňského kraje. To tady skutečně bylo a řešili jsme to tady. Takže já se na ty problémy dívám komplexně.
Nyní pan poslanec Václav Votava také s faktickou poznámkou. Samozřejmě eviduji i ty z místa, ale elektronické mají přednost.
Jenom ještě reakce na pana kolegu Junka vaším prostřednictvím. On řekl, že jsme tady neřekli, proč nám vadí ten zákon. Určitě tam najde naše stanovisko. Doufám, že mi odpustí, že říkám "nám". A také řekl jasně proč. My se na ten zákon nedíváme z pohledu levicového, nebo pravicového.
Nebyli by omezováni, nebyli by ohrožováni tím parkem. Ale o to neměli zájem. To se jim taky nelíbilo. A pak to srovnejte s těmi strastmi, s těmi ústrky, které prožívají starostové v Národním parku Šumava.
Nyní pan kolega František Laudát také s faktickou poznámkou a poté pan poslanec Václav Zemek.
Takže se samozřejmě nabízí otázka, jestli takto extenzivní pojetí chceme. Takže samozřejmě jistý rozpor tady je.
Tak než se dostanu k obsahu, tak něco k té formě. A v tom je problém. Na invektivy od pana ministra jsem zvyklý. Když nějakou invektivu na moji adresu řekne, tak já se budu bránit nebo mu to vrátím. A měli byste mě všichni podpořit. To si teda vyprošuju. A já prosím členy rozpočtového výboru a vás ostatní - neztrácejte hrdost! Já vím, že ministr financí řekne, že je proti. A co se změnilo kromě toho, že slyšíte od ministra financí, že je proti? Neztrácejte hrdost vy, kteří jste ten návrh podpořili na rozpočtovém výboru. A on si taky protiřečí. Asi čtyři odstavce před koncem říká, jak je to dobře v Německu. Jsou dvě možnosti. Bezesporu klienti. Proč by to dělaly? To, jak pan ministr říkal, že není ustálená praxe ve všech zemích, to je pravda. Přijde mi opravdu komické týden po brexitu, týden po brexitu zase argumentovat tím, že ten Brusel po nás něco chce a jenom abychom neudělali něco proti tomu Bruselu. Přijde mi to komické. A vytvoříme nerovnováhu na trhu. Podle mě dobrá zásada je, když něco funguje a nejsou v tom problémy, tak do toho moc nezasahuji, protože je vysoce pravděpodobné, že tím svým zásahem tu situaci zhoršíte.
Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Není tomu tak. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh procedury byl přijat.
Takže první krok je hlasování o návrhu A, poslanec Votava.
Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem A. Je to hlasování 160, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 139, proti žádný.
Návrh B pan poslanec Stanjura.
Zahajuji hlasování o návrhu pana poslance Stanjury pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko.
Využil bych této příležitosti, abych načetl několik legislativně technických úprav pro třetí čtení. Dovolím si tedy načíst legislativně technické poznámky. V bodě 1 poznámka pod čarou č. 52 se zrušuje. Následující body se přečíslují. V bodě 32 se slova "opatření obecné povahy" nahrazují slovem "vyhlášky".
Připraví se s faktickou Marek Benda a potom Michal Kučera. Dobře, tak faktickou poznámku.
Přidání zrušení dalšího zákona podle mě není legislativně technickou úpravou.
Připraví se kolega Kučera.
Činnosti s tím související považují za gros své práce, své aktivity, svého života. Ten stánek byl vyzdoben přitažlivými obrázky přírody. Většinou to tedy byla příroda šumavská. Tady nejste u stánku šumavských obcí.
My jsme tady přesvědčeni o tom, že některé věci mají být jinak, a Evropa nám vnucuje něco, co my nechceme. Budete těm lidem tam říkat, jak se mají chovat a co mají dělat. Vy chcete tímto zákonem... Já jsem přesvědčený, že nebude moct, protože nebude moct dojít ke zcizení, protože předkupní právo bude mít tady stát. Anebo orgánu ochrany přírody a krajiny. Odhadní cena je milion, ale Pepa nabízí dva miliony, tak by to ten stát mohl za tu dvojku koupit, ne? To je supr kšeft. To prosazujete v tomto návrhu. A říkají: Koukejte jim to sebrat, vždyť stát na to má přece právo! V moderní společnosti a v moderních demokraciích existují normálně privátní majetky, privátní nemovitosti uvnitř jednotlivých národních parků. A když tam stát chce národní park, tak jim kompenzuje tu újmu, kterou mají, a normálně to funguje. A může to fungovat. Není vůbec potřeba těm lidem sahat na majetky. Proč to chcete dělat? Proč těm lidem chcete brát ten majetek? A jestli si vezme někdo hypotéku nebo si postaví byt... To jsem si taky teď nedávno přečetl, jak skupina vědců chce dokázat na skutečnosti, že se lidé z té oblasti stěhují, protože tam prostě nejsou pořádně schopní sehnat práci, ale přitom přibývá bytů, což je logické, protože prostě tam ten turistický ruch jde nahoru. A jestli se ti lidi můžou něčím živit, tak je vlastně ubytování těch turistů. Takže investují do téhle oblasti. A ten počet bytů stoupá. To nehovoří nic o superdeveloperech. To mluví o tom, že v tom území zakazujeme dělat téměř všechno. Jediné, na čem by se lidi mohli živit, je oblast turistického ruchu a ten prostor ubytování a poskytování služeb tohoto charakteru. Nebo možná nejsem. Ale trápí mě, že chcete jít proti svým, dokonce řeknu stranickým kolegům, kteří tam žijí. Možná hnutí ANO asi nemá žádné zastupitele v jednotlivých krajích. Prosím, zkuste se zamyslet nad tím, co těm lidem tam chcete udělat. A podotýkám, že to vůbec není o tom, že by člověk nechtěl chránit krajinu. Vůči tomu se musí bránit a to tenhle zákon bohužel přináší.
Děkuji panu poslanci Petru Bendlovi.
A tato novela pouze sjednocuje vyhlašování národních parků a zjednodušuje celou normu. A nikdo ho zrušit nechce. Samozřejmě někoho se to dotkne, ale není to tak zásadní. A druhá věc. Víte, my na jednu stranu jsme tady ochotni tolerovat vyvlastňování pozemků v rámci liniových staveb, to nám nevadí. Děkuji za pozornost.
Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Z ideologických důvodů, ne z praktických. Nejsou žádná pravidla. Stát má stanovit pravidla, která platí, a nemá rozlišovat na vlastnictví. Jinak se posunujete z vašich lavic do jiných lavic a to jsou ti, kteří věří tomu, že nejlepší je, když všechno vlastní stát, že on je moudřejší než občané a to státní vlastnictví je prostě lepší. Je to politický názor, který má podporu určité části veřejnosti. Ale opět, ta pýcha! A uvidíte, co vám ty banky řeknou! Ale pokud tento elementární ekonomický fakt popíráte, tak prostě neříkáte pravdu.
Já myslím, že to asi už náhoda nebude, když se to pravidelně opakuje. Jsem pro jen tehdy, kdy je to nezbytně nutné. Tady nejde o žádné nové právo státu získávat informace, tady nebude nikdo získávat ani jednu informaci více. Mimochodem, toto oprávnění, které teď zavádíme pro policii, už dávno mají exekutoři a nikoho to nevzrušuje. Není to pravda.
Děkuji panu poslanci. S faktickou poznámkou paní poslankyně Helena Langšádlová, po ní s přednostním právem pan předseda Laudát. Prosím, paní poslankyně.
Děkuji, pane předsedající.
Děkuji.
Já myslím, že i reakce Sněmovny trošku napověděla.
Děkuji za slovo. Smála se jenom část Sněmovny a smějete se vlastní hlouposti. Situace se dramaticky mění. A jestli budoucím generacím chceme něco odkázat, tak je to právě zachovalá příroda. Ta bude cennější než cokoliv jiného. Protože příroda už je dneska slabší než člověk a sama se bránit nedokáže.
Nyní pan poslanec Václav Zemek s faktickou poznámkou a dále pokračujeme faktickou poznámkou pana poslance Zahradníka.
Děkuji za slovo, budu skutečně stručný a faktický. Zareaguji pouze na ten fakt, jak tady zaznělo, že neproběhla veřejná debata, nebo byla malá. Byla tam například známá ikona šumavských obcí pan starosta Schubert. Některé jeho návrhy byly dokonce přijaty, zapracovány. Takže tady ta debata probíhala, to je jedna věc. Já s tím zákonem pracuji 20 let v praxi a vím, že se každou chvíli objevily nějaké snahy něco z toho vyjmout. Ale ono to v té praxi nefunguje. To je podle mě nesmyslné. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Jan Zahradník, zatím poslední faktická připomínka.
Pane předsedající, já se obracím k panu kolegovi poslanci Laudátovi. Musíme jí nějak pomáhat.
Protože se mi množí další faktické poznámky, pokusím se uklidnit sněmovnu tím, že přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní faktická poznámka pana poslance Milana Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně myslím si, že byť by tisíckrát ten váš záměr prosadit takový zákon, kdyby to byl bohulibý čin ve prospěch přírody, tak ve chvíli, kdy nepřesvědčíte občany, které zastupují zastupitelé jednotlivých krajů, tak to nemá dlouhého trvání. Myslím si, že se musí vést taková diskuse, která povede k nějakému bližšímu postoji a názoru. Totiž kdybyste to takto prosazovali, tak děláte to samé, co vytýkáme Evropské unii. Že nám vnucuje něco, s čím většina veřejnosti v České republice nesouhlasí. Tak nejdřív musíme být vnitřně přesvědčeni o tom, že jsou to správné záměry, včetně těch, kteří tam žijí, bydlí a zastupují.
Kdyby se ti horliví zastánci zeptali lidí, kteří tam bydlí, jestli to chtějí, tak by se dozvěděli, jestli to chtějí, nebo nechtějí. My víme lépe než vy, co je pro vás dobré a pro rozvoj vaší obce! My jsme chytřejší než vaši starostové a vaši zastupitelé, ať už obecní, nebo krajští. Já jim jejich názor neberu.
Děkuji a nyní pan poslanec Petr Bendl, řádně přihlášený do rozpravy. A věřím, že se nám podaří rozpravu ukončit. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Umožní mi to aspoň reagovat na některé technické, které tady padaly. Aby byli přinuceni tam odsud odejít. Ten zákon je takhle z principu nastaven. Já jsem se s řadou starostů a lidí, kterých se tento zákon přímo dotýká, sešel, ještě s kolegy poslanci na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Ale oni ti starostové přesně řekli, co chtějí. A řadu těch pozměňovacích návrhů jsme já a některé pan kolega Klán předložili na jednání výboru a byly odmítnuty. Vědí a mají to dokonce v paragrafovém znění.
Uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a my budeme pokračovat pevně zařazeným bodem, jímž je
Druhé kolo této volby je v tuto chvíli ve Státních aktech připraveno. Prosím, odeberte se do Státních aktů. Děkuji za pozornost.
Nyní faktická poznámka pana poslance Klána. Jako zpravodaj. V tom případě s přednostním právem myslíte. Dobře, tak před kolegou Junkem máte slovo, pane zpravodaji.
Byl tady návrh zákona z Plzeňského kraje, vládní návrh a další návrhy i z různých stran. Jak už tady řekl kolega Votava, tak i já podpořím návrh na zamítnutí, protože podle mě to není žádný kompromisní zákon. Možná se to někomu může zdát, že to je trošku jinak, já to nikomu neberu, ale podle mého názoru tomu tak není. Právě z tohoto důvodu, co tady říkám. Pokud ty národní parky tam nebudou uvedeny, otevřeme tedy speciální zákon, který se bude vztahovat k jednotlivým národním parkům, tam to upravíme a bude to naprosto v klidu. Pan ministr telefonuje, tak mě to trošičku ruší v mém vystoupení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý den, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já tedy jenom stručně k této novele, protože si myslím, že jak ve výborech, tak ve druhém čtení tento zákon byl rozebrán už velmi podrobně, padla celá řada argumentů. Nicméně jenom na okraj. Myslím si, že to není tak velké území, abychom si nemohli dovolit právě na této ploše nechat přírodu činit to, co ona umí, a co nejméně do ní zasahovat. Vy nám tady říkáte, že příroda se nedokáže obejít bez člověka, že v momentě, kdyby teď, z hodiny na hodinu, tady vyhynul živočišný druh, tak do týdne je i po přírodě a ta planeta tady bude prostě jedna jediná poušť. Když člověk nezasáhne na Šumavě, ze Šumavy bude poušť. Ta příroda si poradí vždycky sama a vždycky si sama nejlépe poradila bez člověka. Možná ještě jenom na pana poslance Votavu prostřednictvím pana předsedajícího. Ale vy tady máte hájit zájmy všech lidí, všech lidí této země, celého národa. A ten park je národní. Navíc jste říkal, že ten zákon je špatný, špatný, špatný, špatný, ale já pořád neslyším, v čem konkrétně. Těch věcí tady zaznívá minimálně. A bylo to po celou dobu těch diskusí.
Pokud pozorně hodnotíme argumentaci předkladatelů pozměňovacích návrhů, tak si nelze nevšimnout zcela protichůdných stanovisek. Tento způsob udělování povolení ČNB nelze považovat za souladný s právní úpravou EU. Ad absurdum by tak pojišťovna mohla provozovat stanice technické kontroly, což souvisí s pojištěním vozidel, nebo zajišťovat likvidaci biologického odpadu, což souvisí s ochranou před infekčními nemocemi. Tím by však jednotný evropský pas zcela ztratil smysl. Jestliže pojišťovna hodlá provozovat svoji činnost v hostitelském členském státě, musí splnit tzv. notifikační povinnosti. Pokud by dohledový orgán hostitelského členského státu považoval činnost takové pojišťovny za porušení rovných konkurenčních podmínek soutěžitelů na pojistném trhu, musel by zareagovat a řešit tuto otázku minimálně na úrovni evropského orgánu pro pojišťovnictví případně i Evropské komise. Otevřela by se tak tolik diskutovaná otázka souvisejících, tedy nikoli přímo vyplývajících činností. Tím spíše, že nebylo účelem směrnice vytvářet slovenský, rakouský či maďarský jednotný evropský pas. Z jeho obsahu vyplývá, že tam probíraná směrnice nezakazuje pojišťovně držet podíl na základním kapitálu jiné právnické osoby, která se účastní jiných obchodních činností než pojištění.